Tak, další přihlášený, pan poslanec Marian Jurečka. Vás požádám o vystoupení a připraví se v obecné rozpravě pan poslanec Polanský. Tak, pane poslanče, máte slovo.
Nicméně ale k meritu tohoto bodu, který tady projednáváme. A já v této věci připomenu pár důležitých faktů. A tady zněla ta úžasná čísla, kolik se podařilo vyjednat slevu. Za roky 2017 až 2019 stát tedy mohl ušetřit další tři miliardy korun. Také připomenu, že tehdejší rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s naprosto směšnou pokutou je dnes zkoumáno Evropskou komisí. Myslím si, že pokud vyšetřovatelé si přehrají stenozáznam z jednání vlády k tomuto tématu, tak dostanou spoustu zajímavých informací. Mně chyběla nějaká studie, která by říkala, proč ano nebo proč ne. Jak je možné, že v okolních státech to některé země dokážou? Jsou tam takoví supermani? Čím je tato změna postoje Ministerstva dopravy obhajitelná a vysvětlitelná? Nikde jsem od vás tuto odpověď neslyšel. Takže to jsou podle mě docela závažné momenty.
A toto šetření, tento infringement, skončila, takže nedošla k tomu, že by bylo nějaké porušení. To prodloužení už policie šetřila několikrát a odložila a nedošla k tomu, že by bylo nějaké pochybení. Takže já bych si vyprosil, abyste tady takovéto lži uveřejňoval.
Tak.
Minulý týden vlakovou nehodu v Brně, která potvrzuje rostoucí počet nehod na železnici. A nyní řešíme mýtný systém. Ministerstvo dopravy je jednoznačně nejslabším článkem vlády a výběrové řízení na mýtný systém je jedním velkým kostlivcem ve skříni tohoto ministerstva. Já doufám, že k této záležitosti všichni dostaneme řádné vysvětlení.
Děkuji panu předsedovi Bartoškovi, který se stane současně zpravodajem tohoto bodu. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu. Pořadí bude následující: s přednostním právem písemně je přihlášen pan předseda Faltýnek, po něm je s přednostním právem přihlášen pan předseda Stanjura a pak přijde řada na poslance, kteří se přihlásili do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A ve svém projevu samozřejmě budu částečně reagovat i na to pověření-nepověření, protože já jsem nikdy, pane kolego, nikdy neřekl, že jsem měl nějaké pověření - prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, pane kolego. Já jsem se chtěl prostě vyhnout konkrétním jménům, konkrétním ministrům, ale pan Bartošek mě v podstatě prostřednictvím pana předsedajícího poprosil o to, abych jmenoval pana ministra dopravy, pana ministra za KDU-ČSL, pana Šimonovského, který stál u začátku tady této záležitosti. Moc se omlouvám, nemám to v projevu. Od minulého čtvrtku je jméno Faltýnek nejvíce citováno v českých médiích. No to přece všichni víme, ne? O velkých penězích. Jak správně poznamenává kolega Janulík. Celá tato kauza je o penězích našich občanů, kolegyně, kolegové. Přátelé, nechybí někomu těch 15 miliard? A o tom, vážení kolegové a kolegyně, naši novináři zatím nenapsali ani jednu čárku. A víte, vážení kolegové, jaký je rozdíl mezi Faltýnkem a Ťokem? Dámy a pánové, dovolte mi ještě, než přejdu k vysvětlení své konkrétní role v této záležitosti, poslední poznámku k médiím. Pamatujete si na ty novinové titulky? Dokonce veřejnoprávní Česká televize - veřejnoprávní Česká televize! Která byla z mého pohledu tehdy nepravdivá a účelová. Moje argumentace, že smlouva, která existuje, nemůže být fiktivní, nikdo nechtěl slyšet. Ten příběh je velmi jednoduchý. A začal v létě roku 2015, zde v Poslanecké sněmovně, vážení přátelé. Na této koaliční radě byl pan premiér Sobotka, pan Birke, pan Bělobrádek, myslím, že i pan Jurečka, nejsem si tím jistý, pan ministr Ťok, pan Volný a já.
Takže předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, své vystoupení rozdělím do tří částí. Nejprve bych reagoval na vystoupení pana ministra, poté na vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO a potom věci, které zajímají nás občanské demokraty. Já jsem byl skeptik. To jsem nekritizoval. Myslím si, že v té době to bylo jediné možné řešení. A chci říct, že v tom otevřeném tendru podle všech indicií, které mám, Ministerstvo dopravy postupovalo striktně, striktně podle platných zákonů. Striktně. Dneska jsem se dozvěděl, že největším politickým podporovatelem ministra Ťoka byl pan předseda Faltýnek. A tak to má být. Členové své vlastní strany mají podporovat svého ministra. Nic proti. Byli jsme v tom disciplinovaní a žádným způsobem jsme nepomáhali panu ministru, aby dosáhl lepší výsledek, jako pan předseda Faltýnek. My jsme věřili, že to stát zvládne, protože je to dobrá zpráva pro Českou republiku a my nejsme destruktivní opozice. Legitimní otázka zní, jak se stal členem toho týmu, jestli si to vzal sám a sám se... No ne, být členem týmu znamená, že jednám s uchazečem. Pan předseda Faltýnek řekl, že byl součástí toho týmu. A vy klepete jen tak. Tak pane ministře Ťoku prostřednictvím pana místopředsedy, byl pan předseda Faltýnek členem vyjednávacího týmu, který jednal s uchazeči? Bavíme se o té první smlouvě na tři roky. A mně je skutečně jako zástupci opozice úplně jedno, jestli nějaká koaliční rada - velká, malá, dopravní, zdravotní, sociální - dala někomu mandát. Nikdo jiný. Dneska v tom pokračoval. A pak byly takové dodatky. A pak v roce 2015 bylo tohle. A proti té části já v zásadě nemám, co bych dodal. Bylo ukončeno první kolo, kdy všichni čtyři uchazeči splnili kvalifikační předpoklady.
Pan ministr si na to vzpomíná - papírové kupony. Tento politický mandát. Nežádal jsem mandát od pana ministra. Ani jsem ho po něm nechtěl, protože jsem cítil, že je potřeba tu situaci pomoci politicky podpořit, zaštítit a řešit. A to jsem udělal. Víte, já jsem za celý svůj život - aktivní život myslím - zvyklý řešit problémy okamžitě. A protože v rámci hnutí jsem měl na starosti i oblast dopravy politicky, tak jsem si ten mandát prostě vzal a začal ten problém řešit, samozřejmě společně s kolegy z Ministerstva dopravy. A víte, v čem spočívá ten hlavní problém, vážené kolegyně a kolegové? Já jsem neviděl nebo nečetl celý jeho projev, my jsme ten postup koordinovali pouze částečně, takže já se omlouvám, že možná budu opakovat některé věci, které tady zazněly, ale ono se říká, přátelé, že opakování je matka moudrosti. Ty smlouvy prostě neměly koncovku. A jak jsem řekl, někteří byli vyloučeni, vlastně všichni, a vyhrál Kapsch. Ale to není bohužel všechno. V průběhu trvání smlouvy - a rovněž tady o těch dodatcích hovořil pan ministr - došlo k uzavření několika zrůdných dodatků. Já tomu říkám zrůdných dodatků. A nekomentuji, kdo je uzavřel, v jaké to bylo době, ale prostě byly to zrůdné dodatky, které ještě navýšily tu původní cenu. A hlavně smlouva vůbec neřešila její ukončení a předání dokumentace pro vypsání nového tendru. Zrušit tyto nesmyslné a nevýhodné dodatky smlouvy, vyjednat slevy a umožnit vypsání nového výběrového řízení. Dopadlo to tak, jak jsem řekl v úvodu. Zrušily se ty nesmyslné dodatky a vytvořila se možnost vypsat regulérní, technologicky neutrální tendr na dalších deset let. I když vím, že tomu spousta z vás nevěřila. Policie dělá svoji práci a já jsem jí poskytl maximální součinnost a jsem připraven tak postupovat samozřejmě i nadále.
Koncem srpna roku 2018 bylo zrušeno prvoinstanční rozhodnutí úřadu, ale do nového rozhodnutí úřadu zůstalo v platnosti předběžné opatření, jímž se zadavateli zakazuje uzavřít smlouva s vybraným uchazečem. Samotnou stížnost Kapsche úřad zamítl až 20. září, aniž by však zrušil předběžné opatření, které nám zakazovalo smlouvu uzavřít. Přesto jsme ji v ten den k údivu mnohých uzavřeli zcela legálně. Ministerstvo se totiž vzdalo práva na rozklad a předběžné opatření tím zaniklo ze zákona. Tento postup jsme zvolili, abychom hájili zájmy státu a předešli dalším účelovým námitkám a zdržováním. Dámy a pánové, rád bych ještě okomentoval jednu věc. Kromě jiných nesmyslných tvrzeních o tom, jak stát prodělal a jak by Kapsch vybíral mýto zdarma, jen kdyby mohl, přišla od této firmy někdy v červenci roku 2018 nabídka, aby stát vybíral mýto sám. Kromě toho, že bychom si svůj systém koupili podruhé, si máme koupit lidi, kteří nám druhý den mohou dát výpověď. Zákon logicky ani nepřipouští, aby stát tímto způsobem nakupoval firmy. Kapsch navíc neprovozuje mýtný systém sám. Podstatnou část mu zajišťují subdodavatelé, které stát opět musel vysoutěžit, a to, jak známo, vyžaduje čas, který jsme neměli. Celkově je zcela evidentní, že návrh byl jen dalším ze způsobů, jak využít časového presu, do kterého nás dostali, a k tomu, abychom při výběru mýta i nadále byli plně závislí na stávajícím dodavateli. Tím se dostávám k úplnému závěru. Nicméně mohu potvrdit, že šlo o různá jednání na koaličním půdorysu - předsedů stran, řídícího výboru na mýto nebo dopravní koaliční rady. Samotná jednání o dodatku se smlouvou Kapsch, přirozeně i o přípravě zadávacího řízení na nového provozovatele mýtného systému, jeho vyhodnocení a vyhlášení vítěze už ale probíhala plně v režii Ministerstva dopravy a jeho expertů. Taková smlouva nebo i jen dodatek k ní, to je pro představu zhruba 300 stran odborného právního textu, které musíte s protistranou pečlivě probrat a odsouhlasit. A tak tomu také v tomto případě bylo. To je prakticky vše, co k tomu mohu sdělit. A jak jsem řekl na začátku, Ministerstvo dopravy ani já osobně nemáme žádné informace o tom, že by se orgány činné v trestním řízení zabývaly dodatkem ke smlouvě s firmou Kapsch nebo zadávacím řízením na výběr mýta, na kterých ministerstvo během mého působení pracovalo.
Děkuji, pane ministře. Než budeme pokračovat, tak vás seznámím s dalšími omluvami. Pan poslanec Rozner se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Lesák od 14.30 do 19.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Richter se omlouvá od 14.30 do 17.00 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Grospič od 12.00 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, pan ministr Jan Kněžínek z dnešního dopoledního jednání z pracovních důvodů. Jenom na vysvětlenou toho dalšího postupu. Proto je i po pevném zařazení tohoto bodu navrhovatelem a já ho nyní prosím, aby vystoupil.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, nepochybně mnoho z nás má na pana ministra v této věci řadu otázek, a proto má řeč nebude příliš dlouhá, abyste se mohli zeptat. Není to téma nové. Již tehdy jsme upozorňovali na to, že výběrové řízení na mýtný systém provází celá řada nejasností, které by měly být objasněny. Bod se sice zařadil, ale neposunoval do programu, protože se ukazovalo, že vlastně vláda informovat o ničem nechce, patrně s nadějí, že celé téma vyšumí a nebudeme se tím muset zabývat. Možná kdyby tehdy vláda o výběrovém řízení na mýtný systém Poslaneckou sněmovnu z iniciativy KDU-ČSL informovala, nemuseli bychom být svědky událostí posledních dní. Tehdy to ještě mohlo být bez policie. Lidovci dlouhodobě upozorňovali, že hnutí ANO od roku 2014 nezvládá na Ministerstvu dopravy řádnou přípravu tendrů, konkrétně otevřeného tendru na mýtný systém. Bohužel se to projevilo v roce 2016, kdy tento systém byl bez řádné soutěže prodloužen u společnosti Kapsch. A nyní se ukazuje, že také výběrové řízení z minulého roku vzbuzuje velkou pozornost. Nepamatujeme, že by padlo ať už na úrovni koaliční rady vlády, nebo tzv. monitorovacího výboru pro výběr mýtného systému nějaké pověření pro pana poslance Faltýnka, aby vyjednával výběr mýtného systému, případně dojednával záležitosti s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Kolegové, kteří se účastnili minulé vlády, opravdu nepamatují, že by pověření, o kterém pan poslanec Faltýnek mluví, reálně vzniklo.
Doufám, že dneska tu odpověď dostanu. Konkrétní dotaz pro pana ministra Ťoka. Já jsem popsal rizika jednání pana předsedy Faltýnka s panem předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v té fázi zakázky, která byla. Vnímáte ta rizika stejně? Já jsem o tom přesvědčen. Mohu se mýlit. Ale konzultoval jsem to s lidmi, kteří jsou experty na soutěžní právo. Já ten expert nejsem. Pořád se vracel k tomu, jak ten Ťok ušetřil víc než... To za prvé. Říkám, to je rozdíl mezi zakázkou z ruky a zakázkou, která se soutěží. Pokud na tyto otázky dostaneme řádné a věrohodné odpovědi a nebudou to Pohádky ovčí babičky, tak žádné usnesení navrhovat nebudeme. Myslím si, že pak projednání tohoto bodu splnilo svůj účel. Zcela vědomě jsem se vyhnul jménem našeho klubu všem těm okolnostem, které provází nelegální zveřejňování informací například z příkazu k domovní prohlídce. To my dělat nebudeme. Možná by to bylo pohodlné, ale určitě z toho citovat nebudeme, na to se ptát nebudeme. Já tomu úplně nevěřím. Ten policii věří. Ptal jsem se i ministra spravedlnosti, zda to neuniklo z jeho rezortu. Přístup aspoň náš je vždy stejný a vás žádám o stejné, abychom takové věci netolerovali, aby ministři v rámci svých kompetencí byli schopni zasáhnout a příště zabránit nelegálnímu zveřejnění informací, které jsou podle zákona neveřejné.
Pan poslanec František Vácha se omlouvá mezi 12.20 a 14.30 z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo. Nezazněly odpovědi na žádné dotazy, které tady samozřejmě běží ať už v médiích, nebo tady od poslanců. Takže já si dovolím to pouze stručně zrekapitulovat. Mým cílem samozřejmě není vyčerpat celý prostor do konce tohoto jednacího bodu tak, abychom dostali konkrétní odpovědi na ty otázky. Myslím si, že to je předmětem toho, na co my chceme znát odpověď, nikoliv historické školení o tom, jak se uzavíralo mýto. To je teď úplně nepodstatné. Takže já si dovolím shrnout prostřednictvím pana předsedajícího dotazy na pana poslance Faltýnka, které by nám měl zodpovědět. Ve svém vyjádření jste uvedl, že jste se potkával se všemi účastníky tendru na mýtný systém. To už částečně bylo zodpovězeno, ale domnívám se, že pouze částečně. Můžete tedy osvětlit, jestli je to pravda, že jste působil jako prostředník, případně v čem spočívala ta role prostředníka? Můžete vyvrátit, nebo potvrdit, že jste pronesl tento výrok, a případně okomentovat, jaký to má vztah k tomu, že není možné narušovat nezávislost ÚOHSu? Za sedmé.
Jsem trošku smutný, že tam nemůžu být, ale chápu, že tohle je důležitá věc. Nicméně pojďme k mýtu, protože přesně na těchto dálnicích se ono mýto vybírat bude. Předem svého vystoupení chci zdůraznit, že jsem se projednávání mýta na plénu Sněmovny nikdy nebránil. Ale co musím připomenout, je, že o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele mýtného systému jsme pravidelně informovali kontrolní výbor Poslanecké sněmovny a často jsme jej diskutovali i na výboru hospodářském. Okolo mýtného tendru koluje řada nepravd šířených stále stejným okruhem lidí, a já jsem rád, že je mohu uvést, jako již mnohokrát, na pravou míru. Nejprve ale musím zcela zásadně odmítnout jakékoliv spojování aktuálních událostí, respektive policejních zásahů z minulého týdne, s činností Ministerstva dopravy. Nic nenasvědčuje tomu, že by předmětem vyšetřování mělo být prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem či úspěšně ukončený tendr na budoucího provozovatele. Poměrně rychle se ukázalo, že to není technicky proveditelné. Důvodem nebyla časová tíseň, jak se často mylně uvádí, ale skutečnost, že smlouva nepočítala se svým koncem ani s předáním systému jinému provozovateli. Zvítězil v něm Kapsch, až třetí na pásce, což se podařilo díky tomu, že první dvě nejlevnější nabídky byly vyloučeny ze soutěže. A navíc je to ustanovení, které hlasitě kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad. Ale to není všechno, dámy a pánové. Hned tři měsíce po podepsání hlavního kontraktu podepsal tehdejší ministr dodatek s Kapschem, mimochodem pár měsíců před volbami, ve kterém se měnily zásadní podmínky kontraktu. Kapsch měl podle původního kontraktu do vlastnictví státu dodat též veškeré elektrické i datové přípojky, infrastrukturu kontaktních a distribučních míst. Jinými slovy to znamenalo, že stát přišel o majetek ve stovkách milionů korun a daleko více se zkomplikovalo přesoutěžení mýtného systému a navíc stoupla závislost mýtného sytému na dalších subjektech. Takže kontrakt požadoval, aby tam byly pevné přípojky, Kapsch to sice slíbil, ale nedovedl vybavit. V tomto dodatku se změnil rozsah zpoplatnění silnic první třídy. Ano, slyšíte dobře. Nešlo tedy o nulovou sazbu, o které se diskutuje dneska, ale o zrušení podstatné části zakázky. Jinými slovy, Kapsch realizoval úplně jinou zakázku, než v roce 2006 vysoutěžil. Úplnou třešničkou na dortu je dodatek, kterým Kapsch získal právo dodat svoji mýtnou infrastrukturu na všechny zpoplatněné komunikace, u nichž stavební povolení nabude právní moci do konce roku 2017, tedy celý rok po konci kontraktu. Takže když jsme získali, ŘSD, stavební povolení do konce roku 2017, tak jsme měli povinnost na těchto úsecích ještě vybudovat dálniční mýtné brány. Nikdo z mých předchůdců neudělal a pravděpodobně ani nemohl udělat nic pro přípravu další soutěže, kterou jsme tedy začali chystat od nuly. Věděli jsme, že v rámci péče řádného hospodáře jsme povinni do nové soutěže vložit i stávající systém ve vlastnictví státu, což díky takto šikovně uzavřené smlouvě prostě nebylo možné. Tady si dovolím malou odbočku. Nic to ale nemění na tom, že jej všichni museli mít k dispozici a sami rozhodnout, zda státu nabídnou výhodnější podmínky s využitím systému, s využitím jeho části, nebo bez něj. Přestože jsme již v roce 2015 s Kapschem vedli intenzivní jednání k dohodě o dřívějším přístupu k systému a součinnosti při jeho předání, tak k tomu nedošlo. V tu chvíli bylo jasné, že soutěž prostě vypsat, tak jak byla zadána jako technologicky neutrální, nová soutěž, nelze.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi ještě jednou pro ty, kteří zde nebyli, na úvod dnešního jednání zopakovat organizační sdělení, které zde v devět hodin ráno zaznělo. V návaznosti na toto usnesení a z důvodu řádné evidence přihlášených poslanců provede od dnešního dne řídící schůze vždy na její úvod nejprve odhlášení a následně požádá o přihlášení identifikačními kartami. A dále budeme případně projednávat bod z bloku smlouvy druhých čtení, což je sněmovní tisk 52, a následně další body dle schváleného pořadu schůze. Odpoledne bychom se měli věnovat bodu 158, což jsou ústní interpelace. S tím se hlásí zřejmě pan předseda poslaneckého klubu Chvojka. Pane předsedo, prosím máte slovo.
Ano, měl jste pravdu.